A ty dojezdové časy, které máme nastaveny zákonem, jsme schopni, řekněme, s vypětím všech sil plnit. To jsou krásné dlouhé dvě hodiny. Představte si, že tam máte uvnitř někoho blízkého. Protože my to sledujeme zvenčí, ale ten hasič jde taky dovnitř. Myslím, že ten film je velmi inspirativní pro to, o čem zde hovoříme. A když jste zmiňovali, kdo tu informaci má podat, ono tam padlo, že to je tiskový mluvčí.
Pak se ale, pane ministře, nedivte, že sama vláda nemá důvěru pro to, co dělá. Já se nedivím, že ochota občanů dodržovat mnohá chaotická a nelogická rozhodnutí se zmenšuje. Přesto je valná většina dodržuje se zaťatými zuby. Přímo prodejem alkoholických nápojů vláda zdůvodňuje návrh zákona v důvodové zprávě. Opravdu, já nevím, jaký je v tom epidemiologický rozdíl, ovšem ekonomicky je to, pane ministře, další restrikce pro fungování restaurací. Všechny tyto své zákazy a příkazy, které, pane ministře, mnohdy vypadají jako vycucané z prstu, chcete vynucovat těžkými finančními sankcemi. Ale více tisknout pěst není řešení. Lidé nejsou poddaní, jsou to občané. To je důvod, proč nebudu hlasovat pro tyto nové sankce.
Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se...
Tady část Sněmovny, a je to skoro polovina, si nemyslí, že opatření vlády jsou ve své většině promyšlená a smysluplná, že mají reálný základ a nějakým způsobem vláda ví, co dělá. Považuje tato opatření za chaotická, no a logicky proto ještě méně chce asi tato stejná část Sněmovny, aby za jejich porušování nebo přesné nedodržování padaly drakonické tresty. Vy rozdělujete občany této republiky, protože část lidí nemá žádný ekonomický dopad těch všech opatření, která se dějí, a část obrovský.
Děkuji.
Já chci také zareagovat vaším prostřednictvím. Já si myslím, že účel nesvětí prostředky a v tomto případě, on to tady řekl kolega Klaus vaším prostřednictvím, my nesouhlasíme s mnohými opatřeními. Já jsem to tady řekl. Ty důvody, proč nebudu hlasovat, jsou dva. Já jsem tady rozhodně nevyzýval nikoho, aby to nedodržoval. Řekl jsem dokonce, že většina, valná většina z nich, podnikatelů a živnostníků, se zaťatými zuby se to snaží dodržovat. Ale na druhou stranu vidím, a já s těmi lidmi mluvím, vidím určitou narůstající skepsi k těm opatřením, protože mnohdy nedávají skutečně žádnou logiku.
Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl nejdříve ocenit to, že v tom návrhu, jestli jsem to pochopil správně, v tom komplexním pozměňovacím návrhu se nezvyšují ty sankce, které byly až do dnešního dne, že se akorát v uvozovkách pouze ten návrh snaží rozšířit množství osob, které mohou být nějakým způsobem postiženy za to, že porušují vládní nařízení. To jsem rád, že ty sankce nebudou zvýšeny, nicméně ve stejný okamžik nemohu tento návrh zákona podpořit, protože jej vnímám jako další utažení šroubů, jako další kolečko toho pověstného salámu v té salámové metodě, kterou postupně ta vláda si umetá cestičku k tomu, aby represivní složky státu potlačovaly jakýkoli odpor vůči nařízením vlády. Každé další utažení šroubů, každé další kolečko pověstného salámu povede k tomu, že budete vzbuzovat odpor v lidech vůči vašim rozhodnutím. Já když chodím po ulici, jezdím městskou hromadnou dopravou nebo jedu vlakem, tak nejsem svědkem žádného masivního porušování vládních nařízení. Ten největší hřích, který jsem viděl dneska při cestě z Ostravy do Prahy, byl úplně stejný, jako vidím tady ve Sněmovně - to je nos, který je vystrčený ven z roušky, špatné použití roušky. Jinak lidé dodržují vládní opatření.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu teď mluvit dlouho. To se nám opravdu uleví. Uděláme z peněz modlu. Že nepotřebujeme přátele. Že za zdravé a normální budeme považovat ty, kteří chodí často k lékaři a lékaři neodmlouvají a ani se na nic nedotazují a okamžitě uposlechnou pokynů. Shodujeme se, že pacient nepotřebuje a nemá být informován o podstatě, přínosech a nežádoucích účincích zákroků, úkonů, užívání farmaceutických přípravků. Poslouchat se musí. Nevadí nám to. A doufám, že se z toho snad probudím, a opravdu si nepřeju, aby zoufalí podnikatelé byli trestáni za své zoufalé činy.
Já jenom doplním to, co tady nebylo řečeno ze strany našeho předsedy, pana Tomio Okamury. My jsme byli proti tomu, aby se tento zákon projednával ve zkráceném jednání, nicméně Sněmovna rozhodla jinak. Takže za nás tento zákon je předkládán prostě ve špatné době a zavádí další represe a restrikce proti našim občanům a právnickým osobám, a navíc v době, kdy z důvodu koronaviru dochází paradoxně k poklesu kriminality. Takže to řešení je jinde, včetně prevence a výzvy k dodržování, a nikoliv vytvářet policejní stát a strpění omezení ze strany fyzických a právnických osob. Takže to jsou ty důvody, proč nemůžeme podpořit tento návrh. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Munzara, připraví se pan poslanec Volný Lubomír.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové, dobrý večer, pane ministře. Místo prevence a vysvětlování se vláda zaměřuje hlavně na restrikce a sankce. Pane ministře, vláda nevysvětluje občanům mnohé svoje kroky, a tím už dávno prohospodařila důvěru občanů v to, co děláte.
Děkuji panu kolegovi Ferancovi. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat druhým návrhem, alternativa. Pardon, já jsem nenechal vyjádřit pana ministra. Pane ministře, stanovisko. Kdo je proti? Návrh byl také zamítnut.
Třetí návrh je v podstatě o tom samém, akorát výše pokuty 2 miliony korun.
Dobře. Návrh nebyl přijat. Ano, to jsme si schválili. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Je tomu tak, pane zpravodaji?
Ano, pane předsedající. Teď můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Také jsem o tom přesvědčen. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Před projednáním dalšího bodu číslo dva, což je Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem diskutovat o zkráceném jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení? Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný a úvodem svého vystoupení chci říci, že cílem tohoto návrhu není žádná dodatečná represe či budování policejního státu, ale ten cíl je velmi jednoduchý. Když to zjednoduším, ten deficit je v zákoně krizovém. Věřím, že většina v Poslanecké sněmovně se ztotožní s tímto záměrem a tento návrh zákona podpoří.
Pan poslanec Zdeněk Ondráček je připraven, aby nás informoval o projednání návrhu a případně pozměňovací návrhy odůvodnil.
Děkuji, pane předsedo. Navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna ukončila projednání sněmovního tisku 1111 do středy 9. prosince 2020 včetně. Děkuji za pozornost.
Dám ještě trochu prostor. Ještě pro ty, co přišli do sálu, hlasujeme o tom, zda se povede obecná rozprava. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Povedeme tedy obecnou rozpravu, kterou tímto otevírám.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Kdo je proti? Pardon, kontrola hlasování.
Pan poslanec Lubomír Volný. Ne, ono nejde o žádnou salámovou metodu, ono jde o odstranění disproporce sankcionování mezi fyzickými osobami a právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami. Protože v současné době můžete fyzické osoby sankcionovat za porušení tohoto zákona, ale nemůžete sankcionovat právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Tázal jste se, proč se ta akce, která se tady dneska možná koná, uzavření ulice Sněmovní, nekonala před půl rokem, a koná se dneska. To vychází ze zákona. Pokud se to v minulosti dělo, tak to bylo porušení zákona, které mělo být sankcionováno, ale nebylo, protože policie to tenkrát, řekněme, nechala, ale na výboru pro bezpečnost jsme to projednali a od té doby se tak neděje. No protože je tady ta disproporce. To je smyslem toho zákona.
To bylo závěrečné slovo zpravodaje. Teď tedy závěrečné slovo pana ministra. Dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Omlouvám se a děkuji panu ministrovi, máte plus, díky.
Doufám, že si to zpravodaj zaznamenal, že ty pozměňovací návrhy má k dispozici. Nyní tedy uzavírám podrobnou rozpravu, pokud se do ní nikdo nehlásí. Nikoho nevidím, takže podrobná rozprava je uzavřena. Pane ministře?
Já už jenom velmi stručně, protože jsem to řekl v úvodu, potom kolega Ondráček to víceméně doplnil. Podle mě není možné, aby tady byla skupina obyvatel, kterou lze za stejný čin trestat, a pak tady byla skupina obyvatel, kterou trestat nelze. A já si prostě myslím, že jsme právní stát. A to z mého pohledu je cesta, po které bychom se vydávat neměli. Takže není to šikana, není to zlý úmysl, je to prostě narovnání stavu.
Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Znali jsme návrh, který vzešel z bezpečnostního výboru, tomu rozumím. Ale v podrobné rozpravě zazněly čtyři návrhy pana poslance Feriho.
Já to v krátkosti představím, bylo by to, myslím, slušné. Vláda navrhuje 3 miliony korun. Je to takhle široce.
Vážené dámy a pánové, vláda nám tady předkládá návrh na změnu krizového zákona. Jenže nelze začínat od konce, jelikož tyto zákony ve své podstatě v uvozovkách porušují jak jiné běžné zákony, tak i Ústavu. A jejich princip vychází z principu zákona o krajní nouzi. Tu trestní zákon definuje takto: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem." V našem konkrétním případě jde o to, že ústavní práva jde omezit v případě, kdy hrozí skutečné nebezpečí a škody nejen na životech značného rozsahu. Pokud hrozí nebezpečí, nějaká škoda či újma, mohu na odvrácení takového nebezpečí použít prostředky, které by za normální situace byly protizákonné, to zásadní ovšem je, že škoda, kterou porušením zákona způsobím, musí být menší než ta, co hrozí, a dané nebezpečí musí být bezprostřední. To znamená, že nesmím způsobit víc nebo stejné škody jako užitku. Myslím, že tento princip přiměřenosti zcela logicky musí platit i v případě krize a stavu nouze. Věřím, že s uvedenými principy nelze nesouhlasit. Asi jen šílenec by řekl, že na prostředcích nezáleží. Pokud někdo hasí požár benzinem, tak ho omlouvá dobrý úmysl. Vir covid a panika kolem něj ukázaly, že nám tu chybí jak pevná definice epidemie, tak i to, co je nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy a zdraví. Dovolte mi citovat z petice části lékařů určené české vládě. Cituji: "Tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena." Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti." Konec citátu z petice části lékařů určené české vládě. Pravda, nemáme stále žádnou relevantní statistiku, kolik lidí doopravdy na covid zemřelo a kolik onemocnělo skutečně jen na covid, ale víme s jistotou, že se nám zvýšila oproti průměru úmrtí lidí, kteří nejsou, opakuji, vůbec nejsou jakkoliv zasaženi virem covid. Takže kromě ekonomických škod tu máme zcela průkazně doložitelné ztráty na životech vyvolané stresem, odkládáním zdravotní péče z důvodu jiných onemocnění, než je covid, a děsivým představením kolem covidu. To, že tu stále dokola vláda vydává covid pozitivní za nemocné, je nejen lež, ale je to skutečně závažné šíření poplašné zprávy, která v důsledku skutečně ničí zdraví a lidské životy. Ale abychom takové stavy mohli vyhlašovat, je třeba nastavit zcela jasná pravidla pro to, co je skutečná epidemie a co je nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy. Počítal se počet nemocných, tedy skutečně nemocných s teplotou a dalšími obtížemi, kteří u lékaře dostali neschopenku, na počet obyvatel v daném kraji. Problém je, že tu skutečně nemáme jasné mantinely, kdy je nebo není možné tyto zákony použít, a veřejnost je tak oprávněně znejistěna. Jde o dlouhodobé průměry, nicméně jde v praxi o čísla v České republice v řádu milionu nemocných a tisíců úmrtí. Například v roce 2018 tu bylo přes 950 tisíc občanů skutečně nemocných chřipkou, nemocných, kteří leželi s horečkou. Letošní rok byl šílený precedens. A je teď na vládě, zda společnost doslova vymknutou z kloubů vrátí do původního stavu, nebo v tom šílenství zabředneme navždy. Tak já říkám, když to shrnu, ten náš názor na ten váš návrh, nastavte jasná pravidla, kdy ta vaše opatření mohou platit, a můžeme o tom vést diskuzi. Neříkám, že jsme pro nebo proti, prostě diskuzi. A já myslím, že by si občané zasloužili, aby jasně bylo zřetelné, kdy a jak takovéto zákony, které zásadně omezují práva občanů, aby to bylo zřetelně jasné nebo více upřesněné, jakým způsobem je používat a za jakých situací.
To není pravda. Absolutní většina občanů této země se chová zodpovědně. Absolutní většina nakažených, pokud jsou ta data, která mám já k dispozici, v pořádku, pokud ne, tak mě můžete opravit, se nakazí v práci, doma anebo při cestování. Je to proto, že ta nařízení vlády jsou opravdu chaotická, zmatečná, a lidé už chtějí protestovat. Co bylo velice zajímavé, bylo to, že v okamžiku, kdy tady demonstrovali lidé reprezentující liberálně demokratický náhled na společnost, tak nám stáli přímo za okny, bombardovali pana premiéra petkami. Dělali nám tady dusno. A dneska, když podstatně menší skupina lidí chtěla protestovat proti opatřením nebo proti nouzovému stavu, tak ta ulice byla najednou zavřená. Uvidíme, jestli budou ještě nějaké další demonstrace liberálních demokratů, jestli bude ta ulice za Sněmovnou opět otevřená. Takže tento zákon je dalším utahováním šroubů, dalším pověstným kolečkem ze salámové metody. Proto jej nemůžeme podpořit.
Já vám děkuji. Pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Kolářík.
Já to pokládám za úplně zbytné. Proto ta reakce veřejnosti je taky taková zdivočelá. Jediný výsledek bude ten, že všechny ty soudy, které proběhnou po tom, co jste udělali do dneška, prohrajete. Milé právnické a fyzické osoby, nic jste dodržovat nemusely, protože my, vláda, přicházíme s tím, že se tam tato pravomoc musí doplnit. To jsou tak nešťastné kroky. A jinak mi řekněte, co to přináší nového. Říkali jsme, nedělejte to. Říkáme to vládě celou dobu. Říkejte těm lidem, co mají dělat, a pořád jim něco nezakazujte a nepřikazujte a nezakazujte a nepřikazujte. Bohužel vláda tímto způsobem uvažovat neumí a má pocit, že musí všechny řídit jako loutky. Kdybychom mnohem více říkali: Milí občané, tohohle se vyvarujte, tohohle se vyvarujte, tam nechoďte. Musíme mít pořád zákazy a příkazy. Pokládám ten zákon za úplně zbytečný, nepřinášející v této podobě vůbec nic nového a jenom ohrožující případné sankce, které padly do dneška, do minulosti, protože jasně ukazují, že ty sankce byly neoprávněné tím, že si to vláda sama přizná. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Kolářík, připraví se pan poslanec Pávek.
Že prostě v této těžké době, kterou oni prožívají, jim chceme ještě přitížit. A my tady místo toho do večera řešíme, jakým způsobem je sankcionovat za to, že to nebudou dodržovat. Chápal bych to v momentě, kdy ty pokuty se dávají v té maximální výši, ti lidé se tomu smějí a nechtějí to pochopit a dělají to stále a neustále. Ale v momentě, a říkal to tady i premiér, kdy největší pokuta, která byla udělena, byla dva a půl tisíce, tak nechápu to zvedání té částky na nějakou větší. Nedává mi to vůbec smysl. Jak jsem řekl, spousta lidí ani neví, jaká ta opatření jsou v tuto chvíli v platnosti, a my tady diskutujeme o tom, jakým způsobem je pokutovat.
Děkuji.
Já si z toho odnáším dneska velmi špatný pocit. Pocit, že tahle vláda opravdu upřímně nenávidí všechny malé, střední podnikatele a živnostníky, kterým likviduje jejich živnosti, jejich příjmy, jejich životní existenci. A aby toho nebylo dost, tak přichází ještě s návrhem posílení policejní represe.